Ministerstvo vnitra připravovalo tuto novelu na počátku června minulého roku, tedy za úplně jiné politické konstelace, než je teď. Připravili to zástupci rezortů vnitra, obrany a financí. Nevím taky, proč se zvolila tahle metoda. Mohlo to jít ministerským návrhem, ale to je prostě nějaké systémové rozhodnutí. Takže tady by se mohla zaradovat minulá vláda, že přišla s hezkým zákonem. Mohli bychom se zaradovat my, že nám teď jde administrace těch věcí správným způsobem. Tady nikdo se zákony neobchodoval. Ano, já si skutečně myslím, že to byla politická chyba, že člověk nemá zároveň dělat politika a zároveň dělat advokáta obcím, které v té chvíli dostávají nějaké peníze ze zákona, který jsem jako politik prosazoval. V tom je politická chyba. Pan Polčák ji vyvodil včera, odstoupil, přestal být místopředsedou našeho hnutí. Za další: veškeré právní služby pana Polčáka v těch obcích jsou zrušeny, jsou vypovězeny, to znamená, že on z toho jako právník žádnou korunu mít nebude. Ale on nebude inkasovat nic ani za právní poradenství, protože ty smlouvy jako takové byly vypovězeny a ty obce si budou hledat nějaké nové právní zastoupení. Možná podle sebe soudím tebe?
Děkuji, pane ministře, za dodržení času.
Já jsem to určitě nepřenesl ani jsem nezmínil vás. A následně ještě došlo k tomu, že se dneska nějakým způsobem dostala na světlo informace o tom, že za každou hodinu, i hodinu, kterou pan Polčák osobně proseděl se mnou a prokonzultoval, si účtoval 47 000 korun. Jaký máte na tohle názor?
Děkuji za doplňující otázku a dodržení času.
Mám ještě sám k sobě doplňující odpověď, kterou jsem předtím neřekl. No tak to pojďme řešit společně, pojďme prosadit zákon o lobbingu. Vy tvrdíte, že chcete, že ho máte připravený, uvidíme, jaký bude, a pojďme si jasně říct, v jakých dimenzích se může a nesmí pohybovat politický lobbing, kdo ho smí provozovat a kdo ho nesmí provozovat. Vy i já jsme dělali legitimní politický lobbing. Legitimní politický lobbing, za který jste vy ani já neměl ani jednu korunu. To je určitě v pořádku. Pan Polčák taky dělal politický lobbing, nemáte správnou informaci, on za žádný politický lobbing neměl žádnou takovou částku, jakou jste zmínil, a neměl ji ani za právní služby. Ta částka, kterou jste zmínil, je rozpočítána asi na tři právníky. Ale v tom já spatřuji tu chybu. To znamená, pan Polčák jako politik měl právo lobbovat za zákon. Mimochodem - ten zákon je extrémně dobrý. Mimochodem, ten zákon prospěl obcím.
Pane ministře, děkuji za odpověď a dodržení času.
Zmínil jste pokuty, které vám byly uděleny. A nebylo to jenom za to, že jste špatně pověsili plakát. Byl jste možná u jeho schválení. Takže pokud se chcete podívat, jaké smlouvy uzavřela advokátní kancelář, máte možnost, za veřejné peníze, máte možnost se podívat do Registru smluv, pokud s ním umíte pracovat. A dále musím odmítnout konstatování pana předsedy Fialy, prostřednictvím pana předsedajícího, jeho výroky o tom, že se dějí hrátky na Ministerstvu vnitra. To, že jste byli označeni nebo budete označeni - nevím, jak to vlastně je - extremistickou stranou, tak to asi vás neoznačil pan ministr. Takže bych na závěr sdělila následující: Pokud chcete něco vědět o hnutí STAN a financování, máme transparentní účet, můžete se podívat. Děkuji za pozornost a věřím, že některé výroky si příště ušetříte, až se podíváte do Registru smluv a na náš transparentní účet.
Musím říct, že tady pořád dostáváme nějaké odpovědi ohledně hnutí STAN, ale nikdo se nevyjadřuje ke Sdružení místních samospráv, které s tou kauzou a respektive s tím jednáním ohledně tohoto zákona bylo spojeno. A chtěla bych říct, že tady byla také - budu říkat nepřesná - informace ohledně toho, že se uzavřely nějaké smlouvy. My od těch starostů víme, že byly podepsány pouze plné moci, a já znovu zdůrazňuji, že i plná moc musí být schválena orgánem města nebo obce a vědí to určitě i všichni starostové, kteří zde sedí. A úplně poslední: Sdružení místních samospráv poskytuje právní poradenství jako Svaz měst a obcí. Všichni to víte, platíte tam členské příspěvky.
Ještě pan předseda Josef Cogan s přednostním právem, prosím. Slyšela jsem žádost o odhlášení, prosím, přihlaste se znovu svými kartami. A ještě než dojde ke hlasování, přečtu omluvy.
Bude to prostě nějaký čas trvat tady ve Sněmovně, bude se k tomu pak vyjadřovat Senát, může se to k nám vrátit, pak se k tomu bude vyjadřovat pan prezident a tak dále. Ve svém facebookovém účtu někdy 19. ledna řekl velmi stručně: Chceme zrušit institucionální integraci, podle nového stavebního zákona by stavební úřad měl převzít všechno, my ale chceme princip jeden úřad - jedno razítko. Už končím, bude to jenom už ta otázka, prosím o pět vteřin. Ptám se, jak chcete docílit principu jeden úřad - jedno razítko, když chcete nechat stavební úřady na obcích.
Pan ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš je řádně omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Paní poslankyně, máte slovo. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. A ta odpověď je jasná: 3. 3. se v Bruselu na Radě ministrů vnitra o žádné povinné solidaritě nejednalo. To téma nebylo na programu našeho setkání. Měli jsme mnoho separátních jednání a finálně byl schválen polský návrh, který byl odsouhlasen všemi státy Evropské unie včetně Maďarska, které mělo na začátku největší věcné výhrady proti původně předkládanému návrhu. Tedy téma povinné solidarity vůbec nebylo otevřeno. Téma povinné solidarity v této chvíli francouzské předsednictví podle mých informací nehodlá předkládat ani v pondělí na Radě ministrů Evropské unie a bude se jednat opět výhradně o téma Ukrajiny, imigrační vlny, která se chystá, kde mimochodem Česká republika sama připravuje dokument, který se budeme snažit představit našim partnerům, který Českou republiku identifikuje a definuje jako postižený stát, a snažíme se dostát ve všech úrovních podpory ze strany Evropské unie na úroveň všem hraničním státům s Ukrajinou, to znamená Polsku, Maďarsku, Slovensku a tak dále. Tedy je to dezinformace? Nejednalo se o tom, nic schváleno není. Zkušení vyjednavači - jednoho tady vidím - na úrovni Evropské unie vědí, že se nic nepodepisuje. Pamatuji si, že bývalý pan premiér nám tady také říkal, že žádný Green Deal nepodepsal, a měl pravdu, protože ono se nic nepodepisuje. Ale nejenom že jsem nic nepodepsal, ale to téma nebylo ani otevřeno. A ještě mám čas, to je dobře, tak poznámku k tomu. Rozhodně za Českou republiku odmítáme povinné kvóty, máme to v programovém prohlášení. Myslím, že to je kontinuální postoj České republiky k danému tématu. Povinná solidarita jako nějaká představa francouzského předsednictví se podle mých odhadů nebude ani projednávat, a to vlivem aktuální změněné situace na mezinárodním poli, a navazující české předsednictví rozhodně téma povinné solidarity do své agendy zvedat nebude.
Pane ministře, já vám děkuju za dodržení času na odpověď. Zeptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku? Poprosím pana ministra vnitra o odpověď na doplňující otázku.
Určitě, děkuju. A zároveň jsme ještě s polskou stranou do usnesení dostali, Česká republika také dala svůj návrh konkrétního usnesení, to, že daná věc může být ošetřena i národní legislativou.
Děkuju, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. V rámci válečných opatření pozastavila Ukrajina vývoz svého obilí do zahraničí. V rámci snahy o zmírnění současného napětí ve společnosti se tedy ptám: Jaká opatření připravila a již učinila současná vláda k tomu, aby zajistila v následujícím období pro naše občany dostatečné množství potravin za přijatelné ceny? Za jaké cenové hladiny běžných potravin pro naše občany budete akceptovat opuštění myšlenky, že tržní prodej obilovin na evropské burze a volný trh jsou jedinou léčbou na tyto současné narůstající problémy s cenami potravin?
Děkuji za dodržení času.
Většina výzev ve všech podporovaných oblastech již byla vyhlášena. V rámci první žádosti o platbu budeme předkládat projekty za více než miliardu na pořízení IT vybavení do škol. Problematická je situace v oblasti financování, kde chybí prostředky na DPH. Příprava projektů pokračuje získáváním územních rozhodnutí, stavebních povolení. Není možné tedy příliš odkládat zahájení vlastních zadávacích prací.
Vypadá to, že je zájem o doplňující otázku. Nyní prosím o reakci pana ministra.
Jiné vady, jak jsem říkal na začátku, skutečně nejsou.
Nyní je na řadě interpelace pana poslance Martina Hájka cílená na pana ministra školství Petra Gazdíka.
Děkuji, vážená paní předsedající. Můj dotaz zní, jak vůbec probíhá integrace žáků a zda jde spíše o celé ukrajinské třídy, nebo o integraci do běžných českých tříd.
Obecně na vaši otázku, pane poslanče, bych tu pomoc rozdělil na dvě části. Jejich kreativitou je skutečně pro děti aktivně využíván velmi individuální přístup. Vytváříme také adaptační skupiny. Mimo jiné vychází také z doporučení k organizaci a provozování adaptačních skupin.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Ani jeden mi neprošel! Takže aby byla pravda, jak má být.
Dámy a pánové, já jsem v tomhle bodě nechtěl vystoupit, ale vystupuji. To by prostě neprošlo, to tak je.
Děkuji.
Já bych se chtěl obrátit na pana ministra Stanjuru, prostřednictvím vás, a na klub ODS. Chtěl bych se obrátit na své kolegy z poslaneckého klubu Starostů. Jaký čas, pane Stanjuro... My v těch obcích, kde bydlíme a žijeme, my už čas nemáme. Ústavní soud zrušil vyhlášku o bezdoplatkových zónách, my už žádný čas nemáme. My se propadáme, lidi se stěhují z Děčína. My už žádný čas nemáme. My chceme nějakou zákonnou normu. Starostové ve Šluknovském výběžku před patnácti lety poslali desatero. Ano, sociální demokracie nic neudělá, já jsem taky odešel. Chápu, že to jinde není tak zásadní problém, ale u nás na severu Čech ten problém zásadní opravdu je. Prosím vás, pojďte to projednávat.
Budu reagovat na tři vystoupení, stihnu to v jednom. Nestěžoval jsem si, popsal jsem stav, nestěžoval jsem si. Vůbec ho nezlehčuji, jenom říkám a doufám, že to chápete: My nechceme jít cestou, že půl vládní koalice hlasuje s opozicí a naopak. To není dobrá cesta. A k panu poslanci Volnému - má pravdu.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, máte slovo.
Já bych taky velice uvítala a poprosila vás o to, abyste tento zákon postoupili dál.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrh zákona na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. Krátce připomenu historii tohoto návrhu. Takže stručně a krátce, kvůli Pirátům nadále dochází v České republice ke zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými a opravdu obrovské množství českých občanů na to každodenně doslova doplácí svým životním komfortem ve městech a obcích po celé republice. Rád bych zdůraznil, že tento náš návrh neohrozí žádného slušného a poctivého člověka, který prokazatelně potřebuje od státu finanční pomoc.
Mimo to jste snížili o 6 miliard rozpočtovou kapitolu Ministerstva zdravotnictví. Celkový deficit činí 20 miliard.
S další interpelací v tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za slovo, já mám na vás, pane premiére, dnes ještě tady druhou interpelaci. Teď zůstanu v rezortu dopravy a budu se ptát na řeknu koaliční postoj nebo na vaše vztahy v rámci vládní pětikoalice, a to ve věci splavnosti Labe. Vysvětlím to, že vznikla dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské labské vodní cesty. To je přesný název toho dokumentu. Labe bude splavné v celé své délce na území České republiky, takže za nás podpora. To, co ale dlouhodobě tady Sněmovnou rezonuje, je odpor jednoho z vašich koaličních partnerů, členů koalice, a to Pirátů, proti splavnění Labe. Rezonovalo to tady v tom minulém období i v tom předminulém vždy, když jsme řešili dopravní zákony, podporu vodní cesty, stavební zákon. Piráti vždy rezistentně byli proti splavnění Labe, ať už Ivan Bartoš, nebo v minulém období environmentalistka paní Dana Balcarová. Takže já bych se vás, pane premiére, rád zeptal, až tady budeme hlasovat o splavnosti Labe, jaký bude postoj vládní koalice, až přijde na řadu tady to podle nás důležité hlasování, které je i nějakým vzkazem vůči partnerovi, vůči Německu, jak se k němu postaví jednotlivé koaliční strany? Neohrozí schvalování tady toho dokumentu další projednání? Nebude to rozkol v koalici?
Takže v tuto chvíli pan poslanec Radek Koten a jeho dvě minuty.
Musím říct, že tolik štěstí v jeden den snad ani neunesu. Ti lidé to počítali. Takže to jsou otázky, na které bych se ho velmi rád zeptal.
Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli musím konstatovat, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády. Jak již jsem avizovala, pan předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.
Současně se navrhuje rozšířit působnost finančního arbitra o další okruh vztahů souvisejících se spotřebitelským úvěrem, který jako takový již v působnosti finančního arbitra je. O případy, kdy například vedle spotřebitele, tedy příjemce úvěru, vystupuje i ručitel, nebo pokud je dluh zajištěn zástavním právem nebo pokud spotřebitel dluh uznal. Omlouvám se, pokud jsem opakovala kolegu, ale je to pro mě poměrně nová situace, to zpravodajování.
Otevírám obecnou rozpravu.
Dovolím si malinkou, malinkatou sebechválu v tom, že ze mě bude mluvit 21 let praxe, do listopadu jsem opravdu 21 let se živil ve finančním sektoru, takže 21 let praxe právníka, který absolvoval spoustu řízení jak před finančním arbitrem, tak před soudem z oblasti finančních sporů. Ty okruhy důvodů mám dva. První okruh budou organizačně funkční a finanční důvody a druhý okruh budou právní důvody. U těch organizačních a funkčních důvodů začnu rychlostí řízení. V konkrétním článku směrnice ADR je dokonce uvedeno - ono to není úplně absolutní pravidlo - že všechny systémy alternativního řešení sporů by měly fungovat do 90 dnů do dosažení rozhodnutí. No nepřináší, a nepřináší mnoho let. Můžete si ověřit ve výročních zprávách tyhlety údaje. Uvedu ve srovnání příklad toho, jak funguje státem certifikovaný, zdůrazňuji nikoliv soukromý, ale státem certifikovaný ombudsman České asociace pojišťoven. Zase čerpám, prosím vás, z výročních zpráv, není to žádná řeknu obhajoba, žádný výmysl. Čili rychlost řízení v současné české úpravě, v současné české praxi, Kancelář finančního arbitra absolutně nenaplňuje. Omlouvám se, že mluvím takto kriticky, ale data jsou tvrdá a neúprosná. Kancelář finančního arbitra je rozpočtovou podkapitolou Ministerstva financí, hospodařila v roce 2020 s náklady ze státního rozpočtu ve výši 69,6 milionu korun. Měla 57 systemizovaných míst, v roce 2020 přijala 1 228 návrhů na zahájení řízení. Opět uvedu srovnání s jedním z těch nestátních center s ombudsmanem ČAP. Ombudsman ČAP, náklady ze státního rozpočtu nula. A to není nutně o lidech, to je o organizaci práce, o funkčnosti té kanceláře uvnitř a tak dále. Náklady na znalecké posudky a ceny na znalecké posudky si dovedou všichni právníci zase v tomto sále představit, jsou minimálně v řádu jednotek dalších milionů korun. Sporů z neživotního pojištění není všech těch 200, ale je to převládající většina. Takže důvodová zpráva určitě ten dopad na státní rozpočet v rozsahu 24 milionů korun výrazně podhodnocuje. Další, co v těch nákladech není zahrnuto, vedle mzdových nákladů jsou technické náklady na místa pro těch nových 20 zaměstnanců. Nejsou tam náklady na ICT techniku, na nájmy jejich kanceláří a tak dále a tak dále. S tím důvodová zpráva vůbec nepočítá, a nepochybně snad i předkladatelé uznají, že těch 20 nových zaměstnanců musí na nějakém hardwaru, na nějakém softwaru pracovat, musí v nějaké kanceláři sedět, musí si v kanceláři svítit a tak dále. A teď ty důvody právní.
Děkuji za odpověď. Věřím, že zajímá nejenom mě, ale také kolegy učitele.
Děkuji, paní poslankyně.
Na to, že byl v České republice tři dny, to byl slušný výkon. Jejich součástí bude také jazyková příprava. A teď to rozdělení. Já to rozdělím podle věkových kategorií. Je zaměřena na bezproblémový přechod do základní školy. Výuka se odehrává v krajem určené škole prezenční nebo distanční formou. Výuka probíhá ve skupinách o velikosti dvou až deseti žáků dopoledne v době běžné výuky nebo případně odpoledne. Cizinci z neurčených škol, většinou soukromých a církevních, mohou absolvovat výuku v krajem určené škole. Rozsah jazykové přípravy je nejméně 100 hodin, nejvýše 200 hodin po dobu maximálně deseti měsíců. Jazyková podpora ve středním vzdělávání: aktuálně chystáme dvojí podporu. Za prvé, intenzivní jazykové kurzy češtiny, které by nabízely jak střední školy, tak další instituce zabývající se výukou češtiny nebo cizích jazyků. Druhý typ podpory by měl být určen pro žáky po nástupu do střední školy, kdy se plánuje, že by žák měl možnost čerpat 200 hodin jazykové podpory s tím, že tato jazyková podpora může být organizována během výuky v samotné škole. V případě menšího počtu cizinců v jedné škole by se mohla výuka organizovat na dálku či ve spolupráci s dalšími školami. Samozřejmě záleží na konkrétním počtu cizinců, kteří do České republiky dorazí. Za mě za nejpříjemnější formu výuky českého jazyka pak považuji různé jazykové tábory a kurzy v létě, kde chceme tuto možnost vypsat také pro neziskové organizace a další subjekty. Za mě bych nejraději, aby ukrajinské děti trávily léto na skautském táboře s jazykovou výukou češtiny.
Děkuji za odpověď. Takže jsem špatně interpretovala mávnutí. Pan ministr zareaguje.